Tak koukneme, nikdo se nehlásí. Prosím, ujměte se slova.
Dámy a pánové, dovolte mi, abych stručně uvedla vládní návrh zákona, který novelizuje zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu.
Tak děkuji.
Návrhy obou zákonů jsou projednány a doporučeny hospodářským výborem Sněmovně ke schválení. Pevně věřím, že tyto dva zcela zásadní zákony společně projednáme a co nejrychleji pošleme do Senátu. Česká republika se pravidelně v hodnocení Světové banky propadá v žebříčku délky povolování nových staveb. Všichni se ve světle tohoto hodnocení asi shodneme na tom, že naším společným cílem musí být výrazné urychlení procesu povolování staveb v České republice. Chceme přece všichni, aby se začaly stavět bytové domy, dálnice, obchvaty, ale také třeba rodinné nebo zahradní domky. Zkrátka si všichni přejeme, aby se rozjela výstavba na všech úrovních. Dovolím si tvrdit, že stavební zákon je nejzásadnějším zákonem, které současná Sněmovna v tomto volebním období projednává. Stavební zákon je extrémně složitý k projednání, protože musíte nastolit rovnováhu mezi zájmy všech zainteresovaných aktérů. Navíc často jdou tyto zájmy proti sobě. V průběhu moderování a hledání kompromisu mezi všemi stranami jsme společně s kolegy ministry museli splnit ještě náš vlastní nelehký domácí úkol, a to zajistit ochranu veřejných zájmů z pohledu našich resortů. Na samém začátku projednávání stavebního zákona ve Sněmovně jsem řekla, že nemám problém podpořit jakýkoliv smysluplný návrh, se kterým poslanci přijdou, a rádi jim na našem ministerstvu s přípravou takového návrhu pomůžeme, čehož mnozí z vás využili a za to jim patří obrovské díky. I ostatním resortům se tento komplexní pozměňovací návrh jeví jako přijatelný. I proto se také tento návrh stal základem pro pozměňovací návrh ve druhém čtení. Milí kolegové, za celou dobu, co tuto debatu sleduji a jsem velmi často její součásti, jsem si jista jednou věcí. Spor mezi zastánci odděleného a sloučeného modelu je v podstatě takovým filozofickým střetem, ale klíčovým z pohledu dodržování lhůt. Je jedno, kolik času bychom těmto debatám věnovali, protože zastánci smíšeného modelu si budou stále stát za správností svojí cesty, stejně tak jako zastánci modelu oddělené státní správy. Řekněme si, jak to doopravdy je. Chtějí ho mít hlavně rychle a chtějí jasné a předvídatelné lhůty. Prosím proto všechny, aby si uvědomili, že nelze stavební zákon ve třetím čtení neschválit, neboť jeho neschválení by znamenalo odklad na dalších minimálně několik let, a pokud se chceme proinvestovat z této současné krize, tak dlouho na nový zákon opravdu nemůžeme čekat. Nyní bych se ráda vyjádřila k pozměňovacím návrhům. Na úvod bych ráda řekla, že všem ještě jednou moc děkuji za pozměňovací návrhy, které jste podali. Některé bohužel nebyly dopracovány do takové podoby, aby bylo možné je podpořit, nebo to byly návrhy, které šly proti smyslu rekodifikace. Jak už jsem řekla, některé z nich považuji za užitečné a jsem přesvědčena, že mohou předloženou právní úpravu zkvalitnit. Je velmi naivní domnívat se, že vyměníme v zákoně slovíčko "přenesené" za "samostatná" a nic se nezmění. Je to změna celého systému, to s sebou logicky nese spoustu dalších změn a je nutné domyslet všechny dopady. Pokud by obce s tímto novým nastavením souhlasily, i přes moje obavy bych tento návrh podpořila. Zatímco přenesenou působnost financuje stát, samostatnou působnost si financují samosprávy samy. Na ně však není právní nárok a je to vždycky otázka vyjednávání se státním rozpočtem. Pan primátor Prahy, která byla hlavním tahounem tohoto návrhu, hlasoval dokonce proti němu. Vím, že návrh v této podobě striktně odmítají i všechny resorty. Například pan prezident Hanák nám napsal a vyjádřil své obavy z přijetí tohoto návrhu, který podle jeho názoru jde proti principům rekodifikace. Kromě tohoto pozměňovacího návrhu bych ještě ráda zmínila některé návrhy jako například návrh pana poslance Kalouse pod číslem 7936, který v zájmu ochrany nečinnosti fakticky vrací institut povolení stavby.
Chci vás tedy vyzvat, abychom podpořili místní řemeslníky, výtvarníky, obchodníky, jejichž obchody nyní v důsledku pandemie byly uzavřeny a cestovní ruch byl velmi omezen. Byl komunikován i jsme ho prosazovali v minulém volebním období, není to tedy nic nového pod sluncem. Máme tedy jednu z nejvyšších sazeb daně z přidané hodnoty na potraviny a paradoxně jednu z nejnižších sazeb daně z příjmů v Evropské unii. Pro připomenutí, je to radikální snížení daně z příjmů fyzických osob na 15 % s obrovským dopadem do příjmů státního rozpočtu, tak jak bylo schváleno i s politickým závazkem a bylo schváleno pouze na dva roky. Snížení DPH na základní potraviny je plošné, tedy pro všechny bez ohledu na jejich příjem, kdežto radikální snížení daně, tak jak bylo přijato, daně z příjmů, je výhodné především pro ty s vyššími příjmy. V současné pandemické době s řadou omezení jsou negativní dopady nejen na podnikatelský sektor, ale také do spotřeby obyvatelstva. Růst cen dopadá především na ty nejohroženější skupiny obyvatelstva a snížení sazby daně z přidané hodnoty na 10 % a zařazení některých základních potravin, jakými jsou například maso, ryby, mléko, vejce, máslo, zelenina, ovoce, chléb, má tedy význam i s ohledem na tuto nelehkou dobu, kterou prožíváme a nevíme s jistotou, jak dlouho potrvá. Také bych chtěl poprosit o vaši podporu tomuto pozměňovacímu návrhu.
V současné době musí vyplňovat zvláštní formulář, který představuje byrokratickou zátěž, v rámci digitalizace nebo elektronizace postupů v oblasti daně z přidané hodnoty je to jeden malý krůček ve zjednodušení a elektronizaci této daně.
Nyní vystoupí pan poslanec Jan Hrnčíř a potom je přihlášen pan poslanec Marian Jurečka.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Jaký to má přínos pro naše občany? Já si myslím, že tohle nepotřebujeme. Opravdu, celá dnešní schůze je naprosto k ničemu, je to jenom plevel z Evropské unie, který tady projednáváme. Vůbec to nepotřebujeme. Vláda se neustále tomuto brání.
Některé tady už byly představovány mými předřečníky, nad rámec toho, s čím přichází Ministerstvo financí. Řeknu k tomu naprosto jednoduchá čísla. Takže prosím pěkně, zvažte tento krok, zvažte tyto návrhy. Myslím si, že by to byla dobrá zpráva pro podnikatelské prostředí na závěr tohoto sněmovního období.
Za další takový nevhodný pozměňovací návrh považujeme návrh pana poslance Dolínka pod číslem 7623, který přiznává obci postavení dotčeného orgánu při povolování staveb. Obec by tak v řízení měla dvojí postavení, což odporuje principu rovnosti účastníků. Tento návrh a jeho přijetí by znamenalo notifikaci stavebního zákona a tedy zdržení projednávání o několik měsíců. Dovolte mi ještě krátce ke změnovému zákonu, kterým se novelizují zákony přímo související s novým stavebním zákonem. K tomuto zákonu bylo uplatněno ve druhém čtení celkem 37 pozměňovacích návrhů. Dovolte mi, abych jmenovitě požádala o podporu pozměňovacího návrhu číslo 7681 pana poslance Luzara, který se týká problematiky zákona o požární ochraně a integrovaného záchranného sboru a na jehož přijetí panuje široká politická i věcná shoda. K tomuto návrhu zaujmu souhlasné stanovisko. Vážené kolegyně, vážení kolegové, závěrem chci poděkovat za velký zájem o stavební zákon a spoustu pozměňovacích návrhů. Jak jsem již uvedla, některé z nich považuji za vhodné, některé za problematické a některé spíše za diskutabilní. Chtěla bych ještě jednou z celého srdce požádat o podporu stavebního zákona, protože si myslím, že to bude obrovský krok pro Českou republiku.
První je pan zpravodaj, ač je tady dříve pan kolega Bartoš ve vystoupení, ale protože pan zpravodaj požádal o procedurální návrh sloučení rozpravy, tak věřím, že pan kolega Bartoš umožní toto vystoupení, abychom to odhlasovali.
Hospodářský výbor i další výbory zasedly 3. února.
Všechny vás odhlásím. Ptám se, kdo je pro sloučenou rozpravu? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Budeme tedy postupovat ve sloučené rozpravě. První je tedy pan poslanec Bartoš s přednostním právem. Připraví se pan ministr Arenberger. Já vám dám, pane předsedo, za chvilku slovo, ale opět počkám, až se situace ve Sněmovně uklidní. Pokud máte ještě jiné diskuze, než je třetí čtení stavebního zákona, prosím zásadně v předsálí.
Dobré dopoledne, dámy a pánové, paní ministryně. Začnu možná trochu netradičně. Je známo, že skupina poslanců napříč politickými stranami včetně mě jsme odpůrci vládního návrhu stavebního zákona v jeho původním znění, v jeho pozměněném znění a i nyní, kdy se vracíme zpět k tomu původnímu návrhu. Paní ministryně používala taková všeobjímající slova a já jí dám za pravdu. Ano, naším společným cílem je zrychlení stavebního řízení v České republice. Ano, všichni máme zájem na tom, aby se neprodlužovaly doby, kdy stavebník nebo obyčejný občan, který něco staví, čeká dlouho na povolení, kdy vstupuje do procesu, jehož výsledek je pro něj nejistý, jehož průběh je pro něj neznámý, a často záleží pouze na tom, v jakém pořadí jsou položeny listy k tomu danému projektu a stavebnímu řízení v přihrádce. Dokonce souhlasím i v části, kterou jsme započali ve spolupráci s ministerstvy, ve spolupráci s poslanci v Poslanecké sněmovně, opozice i stran podporující vládu, nebo které jsou její součástí, že základním pilířem celého moderního státního aparátu by měla být digitalizace. Udělá ho přívětivější občanům nebo stavebníkům? Ochrání lépe třeba veřejné zájmy tam, kde probíhají stavby, které nejsou v souladu například s otázkami památkové péče nebo životního prostředí? Vezmu-li odborníky, kteří žijí v dané lokalitě a mají znalost, jak třeba památkové situace v té oblasti, nebo otázku dostupnosti, když je to bezpečnost objektu hasicí, a přesunu je do jednoho úřadu, ten problém vyřeším a proces urychlím. Nestane se tak. Co krok vzniku nového Nejvyššího stavebního úřadu znamená?
Děkuji panu poslanci Ivanu Bartošovi za jeho vystoupení. Teď s přednostním právem vystoupí ministr zdravotnictví vlády České republiky Arenberger. Prosím, pane ministře, máte slovo. Připraví se Leo Luzar.
Dobrý den, pane předsedající, vážené poslankyně, vážení páni poslanci. Na úvod je třeba uvést, proč je třeba se chránit proti hlučným činnostem a provozům. Jako jeden z mnoha faktorů se může hluk podílet při dlouhodobém působení na vzniku hypertenze, tedy vysokého krevního tlaku, může poškodit funkci srdce včetně zvýšení rizika infarktu, snížení imunity organismu, může vyvolávat chronickou únavu a nespavost. Výzkumy prokázaly, že výskyt civilizačních chorob přímo závisí a vzrůstá se zvyšující se hlučností. Touto změnou návrh v podstatě nechává na provozovatelích hluku, jakou hladinu hluku ve venkovním prostoru považují za rozumně dosažitelnou a kterou si sami navrhnou a zdůvodní. Pozměňovacím návrhem tak dochází k úplné rezignaci na ochranu veřejného zdraví obyvatel v oblasti emisí hluku. Navržená změna je zcela v protikladu k dlouhodobé protihlukové politice Evropské unie a Světové zdravotnické organizace, a tedy i České republiky. K návrhu bylo garančním výborem přijato pozitivní stanovisko. Za resort zdravotnictví ale musíme tento návrh zásadně odmítnout. Závěrem mi dovolte shrnout, vážené poslankyně, vážení poslanci, že oba pozměňovací návrhy nejsou změnou zákona o ochraně veřejného zdraví, která má přispět ke zlepšení oblasti stavebního práva, nýbrž se jedná o účelovou změnu jdoucí nad rámec rekodifikace stavebního práva, která reálně ohrožuje veřejné zdraví. A proto si vás dovoluji požádat, abyste tyto návrhy nepodpořili. Děkuji za pozornost a vaši podporu.
Já si dovolím připomenout, že Komunistická strana Čech a Moravy již od začátku upozorňuje na to, že ve státní správě jako takové nastaly určité nevratné kroky... nebo nevratné... kroky, které by stálo za to zanalyzovat. Ukázalo se to aktuálně u volebního zákona, ukázalo se to právě například ve fungování úřadů jako takových, které převzaly část státní správy a nyní jsou v určitém konfliktu nebo střetu zájmů, ať to nazveme správně, vůči svému vlastnímu posuzování a rozvoji svého vlastního katastru. To se ukazuje jako docela velký problém, protože samozřejmě ve vnímání občanů je pan starosta ten, který rozhoduje o daném území. A to se týká i stavebního řízení. Tady si můžeme položit ruku na srdce každý z nás, kdo se někdy nějakou stavbou zabýval, a zcela jasně si říct, jestli tomu tak všude opravdu je. Jestli je to správné, nebo ne, to si každý zhodnoťte sám. Druhá věc, která tady musí zaznít, je ta koncepce. Dalo se o některých věcech debatovat, diskutovat, ale ukázalo se, že většina směřuje spíše k ulehčení si práce na úkor stávajících kontrolních a bezpečnostních mechanismů, které máme, a proto jsme tento návrh odmítli.
Myslím si, že tak to na úvod stačí.
Přistoupíme k dalšímu bodu této schůze.
Tyto evropské právní předpisy je nyní třeba implementovat do českého práva, což činíme právě tímto návrhem. Konkrétně se jedná o revizi právní úpravy kapitálových požadavků na obchodníky s cennými papíry. Dosud se obchodníci s cennými papíry řídí kapitálovými požadavky pro banky, což je pro většinu z nich zbytečně přísné, a proto dochází ke zmírnění tohoto režimu. Transpozice do českého právního řádu je spíše minimalistická, protože národní právní úprava již požadavky této směrnice z velké části splňuje. Do českého právního řádu je třeba dále implementovat novou úpravu přeshraničního nabízení fondu kolektivního investování, které má být nově značně usnadněno a zpřehledněno. Tyto oblasti jsou upraveny nařízeními, která jsou přímo použitelná, takže jejich implementace je rovněž minimalistická. Dále provádíme některé drobné změny v souvislosti s revizí předpisů upravujících evropský systém dohledu nad finančním trhem. Vzhledem k tomu, že se domnívám, že zákon není nějak problematický, obsahuje celou řadu věcí převážně technického charakteru a implementuje evropské předpisy, protože se blíží konec volebního období, doufám, že bude načteno zkrácení lhůt, a doufám, že to získá vaši podporu.
Já bych se také snažil ve stručnosti popsat ten materiál, respektive ty nejvýznamnější změny. Mezi ty patří revize kapitálových požadavků na obchodníky s cennými papíry. Návrh zákona také obsahuje harmonizaci právní úpravy krytých dluhopisů, právní úpravu přeshraničního nabízení investičních fondů. Unie kapitálových trhů je jeden z integračních projektů Evropské unie, na který se v posledních letech klade poměrně velký význam . Považuji jednu věc za škodlivou, a to prorůstání environmentalistické ideologie přímo do legislativy postihující finanční a kapitálové trhy. Děkuji za pozornost.
Dnešní jednání bychom měli zahájit projednáváním bodů z bloku třetího čtení, u kterých byly splněny zákonné lhůty. V případě, že bychom v 98. schůzi pokračovali dnes po přerušení nebo skončení 101. schůze, věnovali bychom se těmto bodům. Nyní tedy k pořadu schůze.
Pokud by se tyto tisky nebo informace neprojednaly do 14 hodin, tak navrhuji zařadit tuto informaci po skončení pořadu 101. schůze.
Máte slovo, pane poslanče.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, dámy a pánové. Jedná se o 26 000 zaměstnanců, kteří jsou přímo či nepřímo svázáni s tímto hutním podnikem, a ta situace je opravdu vážná. Tady hrozí krach ocelářského průmyslu v České republice, a pokud to chceme dojít tak daleko, že necháme tu situaci dojít, jako došlo k OKD, můžeme se tady dočkat velkých překvapení.
Děkuji. Máte slovo, pane předsedo.
Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dobré ráno. Navrhuji, abychom začali dnešní projednávání novelou zákona o střetu zájmů, je to bod 391, je to poslední z těch třetích čtení.
Další přihlášku zatím nemám.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Současně jsme si vědomi těch lhůt, které jsou neúprosné, a proto navrhuji zkrácení lhůty na 35 dní.
Nemáte zájem, paní ministryně taky ne. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Návrh nevidím.
Informace premiéra a vicepremiéra k plánované cestě vicepremiéra Jana Hamáčka do Moskvy Současně jsme souhlasili s účastí hostů: Jana Berouna, Marka Šimandla, Michala Koudelky, Pavla Zemana a Jana Švejdara. Každý, kdo měl nebo má přístup k utajované informaci, je povinen zachovávat o ní mlčenlivost a nesmí k ní umožnit přístup neoprávněné osobě. Případné porušení této povinnosti bude řešeno podle platných právních předpisů. V průběhu projednávání utajovaných informací v jednacím sále nesmí dojít k ohrožení nebo úniku utajovaných informací, v jednacím sále nemohou být přítomna zařízení umožňující nahrávání jako mobilní telefony, notebooky, chytré hodinky a podobně.
Chci jenom zareagovat na dvě drobné věci, které se pohybovaly ohledně té minulé schůze ve veřejném prostoru. Jednak zde byla nějaká stížnost na to, že jsme končili, nebo se očekával konec o 30 minut dřív, a kdo za to může.
Zároveň vás žádám, abyste si ze sálu odnesli veškeré osobní věci, jako jsou tašky a jiná příruční zavazadla.
Tímto končím prvé čtení tohoto návrhu. Tímto jsme i vyčerpali program 101. schůze Poslanecké sněmovny, tímto ji končím a nyní vyhlašuji pauzu na 15 minut, protože se vrátíme do 98. schůze. Teď nevíme, jestli je to sabotáž, nebo co se stalo.
Je tomu tak, a než vám dám slovo, znovu požádám Sněmovnu o klid. Prosím, posaďte se na svá místa.
Krásné dobré odpoledne, kolegyně, kolegové, pane předsedající. "Rozpočtový výbor Pozměňovací návrh byl schválen pouze jeden. Všichni to máte v tisku. Zplnomocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky", což jsem právě učinil.
Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, kolegyně a kolegové, dobrý den, paní ministryně. Proto registrace k DPH je jedním z významných milníků pro podnikatele. Je to moment, kdy mu obrovským způsobem naroste administrativa a vzroste mu papírování, a tím samozřejmě i časové a finanční náklady, které na tuto administrativu musí vynaložit. Jak jsem říkal, 17 let se tento limit nezměnil. Zavedla se i díky našemu návrhu a naší podpoře paušální daň. Posunutím této hranice totiž uspoříme právě čas, a tím i náklady našim podnikatelům. Důvod je ten, aby se ekonomika rozjela, aby podnikatelé pracovali a skutečně aby po nocích nepapírovali.
Já toto usnesení, respektive tento pozměňovací návrh, který prošel v rozpočtovém výboru, samozřejmě podporuji.
Dobře, čili ve třech alternativách. Nyní paní poslankyně Kateřina Valachová k pořadu schůze.
Proto je jasné, že potřebujeme zajistit jejich účast tady. Takže sociální demokracie trvá na doprojednání tohoto bodu.
Dobře, čili nový návrh tam není.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Děkuji za podporu.
Máte slovo, pane poslanče.
To znamená, že v případě, že se stihne ta mimořádná schůze projednat relativně rychle a vraceli bychom se, což já ještě nevím, jaká je dohoda, tak abychom se vrátili k tomuto bodu. Alternativně navrhuji čtvrtek jako pátý bod po písemných interpelacích. Toto dávám jako protinávrh.
Čili další alternativa - čtvrtek. Dobře. Pokud nikdo, budeme jednotlivě hlasovat. To je první alternativa. Ještě pan poslanec Faltýnek.
Byl jeden na společné hlasování po projednání stavebního zákona. Pokud se to nestihne do 14 hodin, tak po skončení mimořádné schůze odpoledne.
Tím pádem jsme schopni rozhodnout, jestli a kam bude tento bod zařazen.
To je složitější, protože těch návrhů k zařazení bylo více. Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování číslo 300, 102 přítomných, pro 100, proti nikdo. Návrh byl přijat.
Zrušení osvobození dovozu zboží do 22 eur, tak aby zboží ze třetích zemí nebylo zvýhodňováno tím, že jeho dovoz nepodléhá DPH.